Je druhá půlka ledna, není vyplaceno nic. Ono se to stane, je to dobře, ale prosím, buďme fér, nelžeme a prosím, přátelé, pane ministře Kupko, nepřivlastňujte si zásluhy, které jste buď neudělali, anebo které před vámi udělala ta předchozí vláda. Tím se dalším oslím můstkem dostávám asi k tomu hlavnímu ve svém vystoupení, proč tato vláda nemůže mít moji důvěru a proč ve svém vystoupení, které přijde, věřím, že v dohledné době, já jako poslanec Parlamentu nemohu vyslovit důvěru této vládě. U dopravy je to rozpočet, financování rozpočtu. A já krásně opět mohu navázat jak na vystoupení pana premiéra Fialy, tak na vystoupení ministra dopravy Martina Kupky a na všechny ty možné tiskové zprávy a sociální sítě. Ale není to pravda. Ale opakuji, investoři dostali pokyn: utrácejte peníze - asi to není vhodné slovo - plánujte opravy, plánujte investice, uzavírejte smlouvy. Ať to není jen názor opozičního poslance, tak budu citovat Mojmíra Hampla, předsedu Národní rozpočtové rady - cituji doslova: "Kdyby skutečné výdaje na dopravní infrastruktury byly tak, jak my si myslíme, správně součástí státního rozpočtu, tak by ten schodek byl o 30 miliard vyšší," konstatuje předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
V oblasti platu se na vysokých školách stále více a více otevírají nůžky mezi platem pedagogů, univerzitních vědců a odborného personálu na jedné straně a platů obdobně kvalifikovaných pracovníků v průmyslu a ve státní správě. Na jednu stranu vláda v programovém prohlášení hovoří o kvalitě vysokého školství, na druhou stranu si myslím, že v podstatě ta realita je úplně odlišná. Je to z listopadu z Ostravy, kdy tedy to setkání bylo. Názory děkanů filozofických fakult bych nerad, aby došlo k nějakému zlehčování, protože jsou to lidé, kteří pracují v první linii a se zaměstnanci fakult, kteří znají podstatně reálněji situaci než tady poslanci v Poslanecké sněmovně. Těch bodů, co si myslím, že je potřeba řešit společně s ministerstvem, je mnoho. Dneska, co to znamená, to vidíme pomalu ve své vlastní poště poslanecké, kdy vám to nabízí pomalu i s počítačem, a vůbec prostě hovořit o kvalitě těchto institucí vůbec nemá cenu. Takže toto beru jako trend, který je potřeba zastavit a který si myslím, že bychom měli jako poslanci nebo jako politici hlídat. Dál je potřeba, abychom se - vláda deklarovala, že se zaměří na snížení celkového objemu učiva a podpoří kvalitu, to znamená porozumění před kvantitou, memorováním. Další takový problém, který je jenom nahozen a není vůbec zatím řešen, je podpora gymnázií a všeobecného vzdělávání. Čili jaká je představa ohledně zrušení víceletých gymnázií nebo jejich omezení, to bychom mohli samozřejmě řešit formou interpelací. To stejné se týká digitalizace. Co se týká financování vysokých škol, vláda řekla, že do ledna 2024 upraví systém financování vysokých škol tak, aby více zohlednila kvalitní výuku a vzdělání v profesně orientovaných studijních programech. A jsou univerzity, které se snaží pomoct tomu aspoň částečně nějakým stipendiem, jsou univerzity, které to nechávají v podstatě na těch studentech. Čili je potřeba zřejmě uvažovat o vypsání dotačních programů s nízkou mírou spoluúčasti vysokých škol. Snaží se je řešit samy, ale je tam potřeba evidentně pomoc vlády, která dost často zůstává tedy u těch proklamací. Další problém, který vláda uvádí v programovém prohlášení, je, že připraví reformu doktorského studia, jeho financování s cílem vytvořit maximálně vstřícné podmínky pro kvalitní rozvoj nastupující vědecké generace. Cílem legislativních úprav má být zejména organizace a průběh doktorského studia.
To jsou čísla, jak jsem řekla, z listopadu loňského roku. A teď bych pana vicepremiéra citovala přesně: Vzhledem k tomu, že tato vláda očividně pozbyla důvěru veřejnosti, musí na to Poslanecká sněmovna, která zastupuje tuto veřejnost, zastupuje občany České republiky, reagovat. Reagovat jasně a srozumitelně. Tak my to děláme, v minulém období to udělal pan ministr Bartoš, teď to děláme my a vlastně nám k tomu dal návod. Ale ono to tak není. Ten dnešní den je vzkazem, vzkazem lidí, kteří nedůvěřují této vládě, vzkazem lidí, kteří mají své zástupce v Poslanecké sněmovně a po těchto zástupcích chtějí, aby tlumočili jejich názor a postoj k vládě chaosu tady v Poslanecké sněmovně. Vláda se odpoutala od reality. Těch příkladů, kdy vláda zavírá oči před realitou a utíká před ní, je opravdu spousta. Jedním z důvodů je, že za to můžou vlastně občané, protože vykoupili naše lékárny a dělali si zásoby. Místo toho, aby pan ministr řešil toto, tak se dočítáme, že přemýšlí na zavedení nadstandardu ve zdravotnictví. Takže my jedeme na tu chřipku. Stačil jeden výstup pana premiéra nebo kohokoli z vlády, který by nám všem opozičním tady řekl: podívejte se, tak teď jsme zavedli ten variabilní týden a v tom variabilním týdnu vám mohu slíbit, že jeden den z toho bude tím opozičním okénkem vašich návrhů. Je to takový vzkaz: tak si tady říkejte, co chcete.
Druhou prioritou, kterou bych rád v této souvislosti zmínil, je program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Jedná se o takovou tu základní podporu ministerstva, která vlastně umožňuje v těch jednotlivých žánrech a oblastech klíčovou podporu nejenom jednotlivých projektů, ale i organizací. Jedná se o finanční prostředky z EU v celkové výši 2,4 miliardy korun, mix prostředků na dobíhající projekty Integrovaného regionálního operačního programu a realizace iniciativ Národního plánu obnovy, o němž budu ještě hovořit. Ale chci tady podtrhnout jednu důležitou věc. To, že se jedná o evropské peníze, neznamená, že se jedná o peníze, které do mého rezortu směřují automaticky. Nebýt celkového restartu toho systému přípravy Národního plánu obnovy, tak bychom tyto prostředky nikdy nedostali a nikdy by do kultury nesměřovaly. Pátou prioritou je záchranná obnova kulturních památek. Šestou rozpočtovou prioritou jsou filmové pobídky. Tady se jedná o naprosto zásadní věc, protože díky nastavení systému, ke kterému se ještě dostanu, tak se nám podařilo ten systém rozběhnout. Je to důležitá zpráva pro český audiovizuální a filmový trh. Poslední prioritou, kterou bych rád v rámci své informace o rozpočtu zmínil, jsou investiční prostředky určené na kulturní infrastrukturu. Začneme realizací rekonstrukce Památníku ticha, tedy nádraží v prostoru území Holešovice-Bubny. Toto místo bylo zanedbané a v průběhu následujících tří let dojde k rekonstrukci tohoto historicky významného místa investicí ve výši 30 milionů korun. Je jednoznačně naší povinností vybudovat významný památník obětem šoa a je to dluh, který je třeba splatit. S tím já naprosto souhlasím, že tato státní organizace vznikla, protože si určitě takovou státní formu zaslouží. S čím ale rozhodně souhlasit nemohu, je neuvěřitelné provedení této operace. Dámy a pánové, na novou příspěvkovou organizaci nedostalo Ministerstvo kultury tehdy ani korunu - ani na provoz, ani na tu samotnou investici, a nedostalo ani žádná tabulková místa. Je to jedno z nejtemnějších míst našich dějin, je to místo v Letech u Písku, kde stál romský koncentrační tábor, a musíme zdůraznit tu neblahou skutečnost, že genocida českých a moravských Romů a Sintů patří k jedněm z nejdůsledněji provedených genocid druhé světové války. Znovu to chci podtrhnout a zdůraznit proto, že tato genocida byla dlouhodobě opomíjena, a dokonce bagatelizována. v letošním roce bychom měli přistoupit k výstavbě, nebo k uskutečnění celého toho památníku jako takového. Podařilo se v roce 2022 ušetřit za náklady na demolici díky v tomto ohledu příznivé situaci na stavebním trhu a podaří se tu věc uskutečnit celou. Jenom si dovolím zmínit, že když v červenci loňského roku v Letech ten moment, symbolická demolice prasečáku začala, cítil jsem tehdy velkou potřebu se omluvit jménem vlády České republiky za všechny politiky, kteří v uplynulých letech historii Letů u Písku ignorovali, zlehčovali nebo znevažovali. A chtěl bych v tomto případě jmenovitě poděkovat panu ministru Danielu Hermanovi, který se velice významně v minulé vládě zasazoval za výkup vepřína a podařilo se mu jej prosadit. Náklady na stavbu návštěvnického centra s expozicí, revitalizací místa a pietních úprav se budou pohybovat okolo 100 milionů korun.
Z toho se jedná o 50 000 starobních důchodců. A opět, jak na to reaguje vláda? Kde je slibovaný zákon o sociálním bydlení? Kde je revize a reforma nemravného systému exekucí? A situace se jenom zhoršuje. A to nejsou nějaké umělé statistiky a strohá čísla. Jenom abyste věděl, co vás v následujících letech čeká. Už abyste si vyšel a pomohl jim, aby nepadli, jak jste říkal v tom projevu, kteří ještě navíc ve velké míře propadávají špatně fungujícím systémem sociální podpory a sociální pomoci hlavně kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce, kteří jsou přehlceni, a jejich obrovské přetíženosti.
Ale já tady mám jedno sdělení. Děkuji a ještě jednou se vám omlouvám a můžete pokračovat ve svém projevu.
I já samozřejmě vítám delegaci, ale paní předsedající, nic to nezmění na tom, co tady říkám, že ta vláda to prostě dělá špatně, pomalu a blbě.
To ani nečekám, to opravdu nečekám a rozhodně pokračujte dále.
Odborníci na sociální politiku a sociální práci rovněž potvrzuji zde nepřehlednost a nefunkčnost systému žádostí o sociální dávky a nízká informovanost ze strany vlády a správních úřadů vládou řízených jsou dvě největší překážky, které drží statisíce českých občanů v pasti chudoby. Kde je ona vámi vzývaná digitalizace? Co udělal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka za rok ve funkci pro nápravu tohoto stavu? Samozřejmě, kdyby tady byl, tak bude vysílat signály a bude nám říkat, jak všecko je úžasné, skvělé a jak všechno funguje. Ale jak vidíme tady z toho, co vám, cituji, tak nefunguje. Jak řeší situaci kolabujících úřadů práce, které ve stávajícím personálním obsazení nemohou absolutně stíhat mnohonásobný nárůst žádostí o sociální dávky a lidé na jejich výplatu musejí čekat až několik měsíců? Co poradí těmto lidem, kterým nikdo nedá odklad na splátku půjčky, na platbu nájemného a podobně. Ještě jednu věc tady při té příležitosti chci říct, co je výsledkem politiky liberální demokracie. Ale zkolabuje z toho státní rozpočet. To je přece špatně. To je prostě katastrofa. Jen je žene do dluhových a exekučních pastí a vymlouvá se na manažerská pochybení ve vedení celorepublikového Úřadu práce. Tím mám na mysli pana ministra Jurečku. Já nic, já muzikant, nebo já nic, já jsem jenom ministr. Navíc dvou rezortů, práce a sociálních věcí a jako bonus ještě životního prostředí. A takhle je to spíš k pláči, k naštvání a v politické rovině k tvrdé kritice a k vyjádření nedůvěry vládě, a nikoliv z ideologických nebo osobních důvodů, ale jak vidíte, jsou to důvody zcela věcné, o kterých tady mluvíme, které se týkají milionů lidí, kteří žijí v této zemi. Vloni v létě přinesl server Seznam Zprávy čtyřdílnou sérii příběhů některých těchto matek samoživitelek. A je to skutečně síla, doporučuji se na to podívat. Opakuji - zdroj server Seznam Zprávy, tedy médium jednoznačně bližší, daleko bližší vládě než SPD. Společným jmenovatelem všech těchto příběhů je to, že tyto matky a jejich děti jakž takž přežívají jen díky finančním příspěvkům od neziskové společnosti Klub svobodných matek. Slyšíte dobře. Nikoli díky sociální pomoci státu, ale díky podpoře privátní organizace. Přitom jde ve všech případech o poctivě pracující ženy platící daně a povinné pojistné odvody. Dovolím si jen pár popisů situace a citací těchto žen a považuji to v této situaci za velmi důležité. Cituji: "Teď mám mimořádné těžké období. Někdy se v noci vzbudím a jdu se na balkon vybrečet. Bojím se, co bude a jestli to zvládnu," přibližuje jedna z těchto žen dlouhodobý stres z toho, jak má vlastně uživit rodinu. Jiný příklad. Čistě matematicky je to zhruba 40 korun na osobu a den. "Kdyby nebyly neziskové organizace, tak bychom neměli co jíst a kde bydlet," shrnuje tato paní. A opět, jde o celoživotně pracující ženu. Kde je stát? Kde je pomoc? Kde jsou ty vaše slavné zvýšené sociální dávky, kterými se chlubíte? Kde jste, pane premiére? Protože tady je první konkrétní případ lidí, které byste neměl nechat padnout. Cituji: "Jsem teď v období, kdy jsem ztracená, nevím, do čeho se pustit, protože mám obavy z toho, jak se ceny budou vyvíjet dál. Koncem měsíce je to vždycky špatně. To musím hlídat množství jídla. Jedny těstoviny rozděluji třeba na dva dny, doslova dělím kolínka. Když nevyjdou, tak jsme o houskách a másle. Jenomže i to je poslední dobou čím dál dražší. Maso - máme ho tak dvakrát do měsíce. Konec citace, která je zároveň syrovou a oprávněnou obžalobou této vlády, vás, pane premiére, jež vydá za desítky politických projevů.
Tedy jejich stát nedokáže nic nakoupit. Ano, situace v řadě zemí je daleko horší. Já nechci jmenovat a rád pak osobně to řeknu, ale v současné době v Německu je zoufalý nedostatek jedné z naprosto základních a vitálních kategorií léků, který ohrožuje miliony občanů v naprosto základní léčbě. Ten problém je v celé Evropě, ve všech zemích, v každé chybí nějaká kategorie léků. Proto my to monitorujeme s tou skupinou. Bez tohoto zákona bychom byli velmi, velmi oslabení a nemohli bychom řadu těch kroků udělat. To jsou prostě fakta, která si můžete ověřit. Čtyřma očima. Já jsem trošku nervózní - mezi čtyřma očima si to osobně vysvětlíme. Ale technicky bez toho zákona to nešlo. Stejně tak ta informace, která tady zaznívá, a já jsem nepopřel, že padla jakási věta od kolegyně Vildumetzové, která ale byla jenom v rámci jednoho dlouhého projevu, tak zase to v žádném případě nebyl nějaký výpadek nebo něco, co by signalizovalo tu situaci. Vzpomeňme si, kdo chodí na zdravotní výbor informovat o tom, jaké jsou léky, jaké jsou výpadky. Je to ředitelka SÚKLu, je to paní doktorka Storová, to koneckonců všichni víme. A SÚKL je špičkový orgán, má přes 500 zaměstnanců. Informoval nás takhle na zdravotním výboru, Až když jsem zjistil, že ty informace jsou řekněme lehce optimistické, a zjistil jsem to od lékárníků, ano, zjistil jsem to od veřejnosti, od vás, tak jsem okamžitě konal. Tady se stala situace, že se dovezlo opravdu obrovské množství těch léků, relativně velké množství ve srovnání s předcovidovými roky i velké množství ve srovnání s covidovými roky, o tom se vůbec nemusím bavit. Ono pak po těch covidových rocích tady nebyly zásoby, ale to zase není kritika, je to definování toho stavu, a přesto ta spotřeba byla pak daleko vyšší. Ale jsem rád, že ta situace se zvládá, že se zvládá dobře. My jsme dovezli, ano, 10 000 balení penicilinu pro jeden týden - pro jeden týden. Ta týdenní spotřeba je menší než 10 000 balení. Pokud ta země tu dodávku měla mít vyrobenu v té chvíli, kdy výpadky začaly nastávat, kdy postupně se začal hroutit trh, tak samozřejmě měla v té chvíli problém. Musíme si říct, že máme českou firmu Zentiva - ona není česká, ale vnímá ji naše veřejnost jako českou firmu. Ale tento sirup není na českém trhu. No proč? Protože Zentiva ho nemá zájem registrovat na českém trhu. Já neznám ty důvody a budu se o tom bavit s vedením té firmy, proč nechce registrovat tento sirup na českém trhu. Tak tady je to odborný problém a jsem rád, že ta debata je odborná, že se tady snažíme najít nějaké řešení a všichni si uvědomujeme, že to řešení není vůbec jednoduché, že je komplikované. A je jedno, který ministr má zrovna v té chvíli tu problematiku na starosti, protože tady je potřeba řešit to komplexně. A pan ministr školství to velmi správně definoval. A - vaším prostřednictvím - pan poslanec Rais velmi dobře diskutoval a moc se mně to líbilo. Ten zákon kdybych neměl, tak jak ho nemají moji kolegové, tak bych nic nenadělal. A teď já neříkám, že ten zákon je dobře napsaný. To znamená, tento zákon se bude muset nějakým způsobem změnit, ale musí se změnit tak, aby byl spravedlivý ke všem těm, kterých se to týká, a má mít jeden jediný cíl.
A víte, co je zajímavé? Že Listina neříká nic o ochraně svobody a demokracie, záměrně, protože ochraňovat tyto hodnoty jejich omezováním je nesmysl. To je absurdní. Vždyť je to do nebe volající protimluv. Co se týče kriminalizace, myslím si, že máme v současné době dostatečnou právní úpravu, která stíhá pomluvu, falešná obvinění, a veškeré tyto instituty jsou u nás nějakým způsobem pokryty. My jsme o tom už měli debatu někdy ve dvě odpoledne, tak prosím vás, já už se k tomu nebudu vracet. Ale chtěl bych vám ještě jedno říct k těm předpřipraveným narativům. Mají se platit nezávislá média. Kdo je bude vybírat? Která to jsou? A hlavně - vracím se k tomu, co jsem říkal před chviličkou. Dokážete si představit, že budou další volby, bude tady úplně jiná vláda a ta to bude dělat taky a ještě tam přidá další nulu? V prvé řadě bychom se měli opravdu zamýšlet nad tím, co to je ta dezinformace a co to je teda informace, a nějakým způsobem to definovat. Z vyjádření pana ministra vnitra já vnímám, že to chápe naprosto špatně. On mi dokonce odpověděl na nějakou moji interpelaci, kde jsem prostě žádal nějaké vysvětlení, a on mi odpověděl, že svým vystoupením, kdy jsem veškerou vinu za dnešní krizi svalil na naši vládu, potvrzuji tezi: nesnažíme se dobrat pravdy, ale získat politické body. Takže když se snažíme nějakým způsobem kritizovat tuto vládu, tak vlastně jsme v rozporu s narativem, že v České republice probíhá politický střet a že energetická krize má být interpretována jako důsledek ruské energetické války, jež si klade za cíl rozklad české společnosti. Tolik citát z toho materiálu. Z důvodu zahlcení podstatnějšími otázkami se nedá čekat, že by jej masově tlačily, ale nelze vyloučit, že jej zneužijí noviny a televize vlastněné nebo blízké hnutí ANO a také dezinformační scéna." Tím jste mi mimochodem odpověděli na otázku, která nezávislá média dostanou těch 100 milionů a která ne. Vypněte to, zrušte to, zrušte KRIP, zrušte všechna tato opatření, najděte jinou práci pro vládního zmocněnce pro boj proti dezinformacím, protože dobře se to udělat nedá. Prostě pravda je pravda, lež je lež. Všechno to, co děláte v téhle oblasti, je cesta do pekla a nemůže to dopadnout dobře. Proto mým hlavním apelem je: vypněte to. A je to jeden z důvodů, který devastuje důvěru této vlády v české společnosti. Tak, to je část týkající se svobody slova. A teď to další už výrazně zrychlím. Co další zazlívám této vládě, je promarněné předsednictví a to, že nedokázala jednoznačným způsobem se vymezit v celé řadě otázek. Měl dokonalou historickou možnost v té Evropě říct, že my si to nepřejeme jako Česká republika, že pro nás jako malý stát je to pohroma, že to pro nás nic dobrého neznamená, že to znamená, že už se taky bude rozhodovat o nás bez nás. Neřekl to, neřekl to ani jednou. Ti lidé přijeli ze zahraničí. Oni přijeli k nám na Hradčanské náměstí protestovat a podporovat zrušení jednomyslného rozhodování v rámci Evropské unie. To se dělo na našem Pražském hradu, paradoxně u sochy T. G. Masaryka, který musel rotovat v Lánech ve svém hrobě. A náš premiér se proti tomu žádným způsobem nevymezil. Celé předsednictví ho nikdo neviděl, celé předsednictví vlastně nikdo neví, o čem kde kdo jak jednal. On má chodit za europarlamentem, a ne někomu dávat hodinu nějakých konzultací. A za b) bych chtěl upozornit v souvislosti s tou svobodou slova, že mimo jiné se v rámci Evropské unie připravuje směrnice o politické reklamě, kdy se Evropská komise snaží nastolit nějaká pravidla, co může být politická reklama, co nemůže být politická reklama. Tohle se připravuje v rámci Evropské komise, má to přijít do Evropského parlamentu. Spousta i neziskových organizací proti tomu bojuje, protože je to svým způsobem zase nějaké sešroubování a utahování šroubů těch politických debat a nějakých politických projevů. Hlavně protestují neziskovky.
Tam bychom se mohli inspirovat v zemích, kde vlastně definice toho, co je výzkum a vývoj, nedělá finanční úřad, ale jiná entita ve státě. To je jedna z oblastí, o kterých hovořím s panem ministrem financí. Ale je to v tuto chvíli jediný nástroj nepřímé podpory a měli bychom mu vyjádřit podporu a měli bychom hodnotit kladně, že ho firmy využívají, byť tam dochází právě k poklesu, a proto ta deklarace podpory je důležitá. Současně musíme hledat další nástroje na nepřímou podporu investic do vědy a výzkumu. V programovém prohlášení vlády máme reinvestice výnosů. Jak již jsem zmínila, za jednu z největších priorit považuji podporu lidí. Ani sebevětší investice do výzkumných infrastruktur nám bez souběžné podpory lidských zdrojů ve vědě nezajistí to, abychom v této oblasti byli úspěšní. A právě proto, jak jsem říkala, budu usilovat o navýšení institucionální podpory, aby mohly jednotlivé výzkumné organizace dělat odpovědně svou personální politiku. V této souvislosti však musím zmínit některá data Českého statistického úřadu. Za posledních deset let se navýšil počet lidí ve vědě o 30 %, a to jak na vysokých školách, tak na Akademii věd.